Poté pan zpravodaj.
Děkuji, pane předsedo. Existuje několik takových neuralgických bodů na světě. Já bych tady chtěl jenom upozornit na to, že já jsem pokládal za správné vždycky, aby česká zahraniční politika v této oblasti dělala takovou vyváženou politiku, jakou tam vlastně začal dělat už Václav Havel, který když navštívil tu oblast, tak jednal s Jásirem Arafatem, opakuji, jednal s Jásirem Arafatem, a stejně tak jednal i s izraelskou politickou reprezentací. A já vám mohu říci, že to byla politika, které jsem se poměrně hodně věnoval. Takže já tvrdím, že role české diplomacie v tomto prostoru bude fungovat jedině za předpokladu, že budeme úzkostlivě féroví k oběma stranám. A když to nebudeme dělat a budeme jednostranní, tak tam prostě budeme mít roli menší. A já jsem přesvědčen, že to není tak, že budeme méně přátelé Izraele, chápete, že tím budeme jakoby ztrácet. Protože já z těch osobních jednání mám naprostou jistotu, že Izrael o takovouto férovou roli stál víc než o to, abychom přijímali každý týden usnesení, kterým ho podporujeme. Ale diplomacie je v tomhle obtížná věc. Diplomacie, to je oblast činnosti, která dokonce nemůže být transparentní. A říkám to natvrdo. Pokud by diplomacie měla být úplně ve všem transparentní, tak nebude existovat vůbec. Prostě diplomacie je takto složitá.
Nacházíme se v situaci, a hovořila o tom kolegyně Pekarová Adamová, kdy je krizová situace v našich lesích způsobená kalamitou kůrovce, a ať už ta kalamita vznikla z různých důvodů, a těch důvodů je mnoho, a je to kombinace sucha, nějaké historické práce v tom lese a dalších věcí, tak prostě je to fakt. Na zemědělském výboru jsme to diskutovali, tak seděli tři ministři zemědělství. To, co říká ten Bláha - a já přece, víte všichni, že nejsem žádný ekoterorista. Debatovali jsme s Patrikem Mlynářem, s panem ministrem. A pan ministr je také myslivec! A to vyvolává samozřejmě ty vlny. Nicméně já bych v této souvislosti chtěl moc poprosit, abychom podpořili ty pozměňovací návrhy, které odsouhlasil garanční výbor po dlouhé debatě s Ministerstvem zemědělství. Protože já rozumím té kritice myslivců, kteří říkají, a navrhují to i v tom dopise, abychom to řešili formou veřejné odborné debaty. Jsem si toho vědom. Diskutovali jsme o tom s panem ministrem. A nějak to dopadne to hlasování. Až to bude jinak, pokud ta doba nastane, tak potom možná některé ty návrhy budou mít šanci na úspěch. Takže tolik velmi stručně z mého pohledu jako předsedy zemědělského výboru.
Tak nyní pan kolega Bělobrádek s faktickou poznámkou, pak kolega Válek následuje.
Jenom to nedoputovalo na jednání pléna. Já osobně to nepovažuji za příliš šťastné, že to chtěl otevřít, to se přiznávám. Já jsem ve střetu zájmů, jsem vlastník honebních pozemků jak lesních, tak nelesních a zároveň jsem myslivec. Takže já bych chtěl říct, že považuji za velmi nešťastné, že tyto věci nebyly prodiskutovány s mysliveckými organizacemi. Tak co se s tím bude dělat, co s tím budou dělat ti držitelé honiteb? To si budou najímat nějaké lovce? Já nevím. Všichni víme, že musíme změnit skladbu lesa. Já také nemám zájem, aby mi zvěř sežrala les. To je samozřejmé. To znamená, jde jen o to, jestli všechny ty detaily jsou domyšlené.
Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem nikdy netušil, že si budu muset o něčem, čemu jsem do té doby nerozuměl, nastudovat tolik jako o lesnictví a jako o tomto zákonu.
Jsme v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh představil zástupce navrhovatelů pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Vznikl požadavek, nebo nějaké takové přání, na legislativní úpravu některých ustanovení současného zákona o obecní policii. Takže bych vás chtěl poprosit, jestli byste nám umožnili posunout to do výboru pro bezpečnost, a za tento váš přístup děkuji.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen, ani se nikdo nehlásí z místa. Hlásí se pan poslanec Koten. Prosím, máte slovo.
Nechceme zatěžovat Sněmovnu, protože se bude schvalovat státní rozpočet, ještě tento rok.
Děkuji, pane poslanče. Návrh jsem si zaznamenal. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh bude přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Myslím, že jsme připraveni na to, abychom hlasovali. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Pan předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde takový návrh, se kterým bychom se měli vyrovnat hlasováním? Je zde, prosím, ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Není, budeme tedy hlasovat o tom, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
A bohužel to takhle platí i pro tyto regulace, které tento zákon definuje. To bych byl velmi nerad, protože těchto nimrodů si moc nevážím.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
I když neplatí, že bych neměl nikdy odvahu zvednout myslivecký zákon, Ministerstvo zemědělství ho tehdy připravilo. Tu odvahu neměli poslanci Poslanecké sněmovny, neboť byli postupně všichni masírováni napříč politických spektrem těmi, jichž se ten zákon týká. Umím si představit, že to nakonec někdo vůbec nepodpoří. Pan ministr to zmiňoval. To je věc, která je potřebná, neboť se dostávají do finančně i organizačně neřešitelných situací a tady je šance jim pomoci. Některé kraje tak nečiní. Těch souvislostí má ten zákon ještě spoustu. Já věřím, že v nějaké rozumné podobě projde, a budu se těšit na myslivecký zákon.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.
Děkuji za slovo. Já bych možná jenom na předřečníka. Jenom ještě dovolte k tomu jednání. Určitě se nejedná o žádný zákon proti myslivcům. Jedná se prostě o zákon pro lesy. Jak říkám, není to hrocení proti někomu, je to skutečně jenom pro ty lesy.
Děkuji za dodržení času. A nyní s přednostním právem paní kolegyně Jana Černochová. Pan kolega Holomčík je stále v pořadí.
Děkuji, pane místopředsedo. Když tady můj předřečník zmiňoval Českomoravskou mysliveckou jednotu, tak bych si s ním dovolila polemizovat o tom, jaké informace oni měli a neměli. O tom, že to přílepek je, bych také nediskutovala. Je to přílepek. To je nejkrystaličtější přílepek, jaký tato Sněmovna měla.
Takže prosím pana navrhovatele, aby se vyjádřil, zda s tímto návrhem souhlasí.
Ano, s tímto návrhem souhlasíme.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Lhůtu jsme prodloužili. Já děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu. Z dnešního jednání se v době od 12.35 do 14.45 z důvodu pracovního jednání omlouvá pan předseda Marek Výborný a pan poslanec Václav Votava od 12.30 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů. Já jsem projednávání tohoto bodu přerušil uprostřed vystoupení paní poslankyně Fialové. Paní poslankyně, máte slovo a pokračujte prosím ve svém projevu. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně pokračovat. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Holomčík.
Děkuji za slovo.
Lesy tak budou moci růst z přirozeného zmlazení a směřovat k různověkosti a druhové pestrosti, protože jen takové lesy jsou odolné, a to nejen vůči klimatické změně. Návrh nebrání vlastníkovi lesa, aby provedl výsadbu dříve, protože mu umožňuje tedy se zachovat podle svého přístupu, ale umožňuje nechat přirozenému porostu delší čas. V lesích chybí při těžbě technika i lidé, přesto vlastníkům lesů hrozí pokuty za nedodržení povinné těžby, ačkoliv ji objektivně nejsou schopni splnit. Stávající úprava ukládá absolutní povinnost zasahovat proti škůdcům, což je vhodné v hospodářských lesích, ne už však v chráněných územích. Pozměňovací návrh tam definici doplňuje. Nadměrné odnímání živin z lesních ekosystémů, včetně odvozu větví, kůry, špiček stromů i veškerých kmenů, je jednou z podstatných příčin špatného zdravotního stavu lesů. Tento návrh umožňuje zejména ekonomicky nezhodnotitelné části vytěžených stromů ponechat v lese k přirozenému rozkladu a vyživení půdy. Stavy spárkaté zvěře přitom od druhé světové války neustále rostou a v loňském roce byl dosažen absolutní rekord v jejich odlovech, dle kterých lze reálné počty odvozovat. Bez efektivního řešení těchto neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesních ekosystémech není možné obnovit druhově pestré a stabilní lesy. Cílem návrhu je, aby myslivci lovili zvěř v takových počtech a tam, kde to odpovídá stavu lesního ekosystému a kde les tuto často zmiňovanou náhradu velkých šelem potřebuje. Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh ve výboru pro zemědělství prošel jenom v některých svých částech, chci velice apelovat na to, abychom hlasovali o tomto návrhu jako celku. Proto na vás chci apelovat, abychom v rámci procedury následně, já to budu navrhovat ještě v podrobné rozpravě, tento pozměňovací návrh hlasovali jako celek, a nikoliv po jednotlivých částech. Vzhledem k naléhavosti situace jsem ráda, že jsme se na nezbytnosti komplexních pozměňovacích návrhů k lesnímu zákonu shodli i s kolegy jak z pirátské strany, tak i z hnutí ANO, s některými z vás. Nechceme spoléhat na to, že ministerstvo přijde s vlastní novelou, protože to je opravdu v nedohlednu, a je opravdu otázkou, zda bychom k ní dospěli vůbec ještě v tomto volebním období. Proto vás chci požádat, abychom tyto odborně připravené pozměňovacími návrhy podpořili a zároveň tedy abychom v některých případech neřešili jejich jednotlivosti, každé zvlášť, ale jako celek, protože tak dávají smysl, a tak mohou pomoci.
Děkuji paní poslankyni Markétě Pekarové.
Moje faktická poznámka je faktický dotaz na paní poslankyni Pekarovou vaším prostřednictvím. Takže to je můj dotaz na vás, jak z toho ven.
Ještě další dvě faktické poznámky - pana poslance Holomčíka a potom paní poslankyně Pekarové.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Veselého. Pro úplnost, to stanovisko, o kterém hovořil, nebyla Akademie věd, ale Česká akademie zemědělských věd.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já už vlastně nemám moc co dodat, protože odpověděl pan předřečník. Kolega totiž zmínil přesně to, co jsem chtěla říci. Takže opravdu je to ve shodě s těmito odborníky. Já jsem se nikdy nepasovala a nehodlám se pasovat na odborníka na tuto problematiku.
Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek s přednostním právem, připraví se pan kolega Petr Bendl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.
Dobrý den. Dovolte, abych k tomuto bodu řekl také stanovisko hnutí SPD. Dovolte, abych využil této příležitosti a podpořil zde přednesený návrh. Náš klub a naše hnutí SPD považuje Stát Izrael za příklad země, která jasně a důrazně hájí své národní a bezpečnostní zájmy. Naše vztahy s Izraelem ve všech oblastech by měly být vztahy partnerské a spojenecké. Izrael čelí dnes podobným problémům a hrozbám jako evropské státy, na rozdíl od evropských zemí má však plnou suverenitu těmto hrozbám čelit. Mluvím zde o hrozbě globalismu a především hrozbě agrese ze strany některých islámských zemí a hnutí. Protiizraelští aktivisté podporující projekty globalismu a multikulturalismu považují samozřejmě Stát Izrael v jeho současné podobě za nepřijatelný. Není bohužel výjimkou, že protiizraelské aktivity jsou velmi často podporovány z prostředků Evropské unie. Já i klub SPD považujeme tento návrh stanoviska za správný a podpoříme ho ve všech bodech.
Já zahajuji všeobecnou rozpravu. V tuto chvíli je přihlášen jako první pan poslanec Leo Luzar. Vidím, že z místa se hlásí pan poslanec Veselý.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, opět se nám na program dostává politický bod. Politický bod, který je předkládán mimo konzultace, mimo informace, s tím, že jeden z politických klubů chce využít atmosféru a náladu k prosazování svého jména. Považuji to za špatné. My nemáme ten text, který chcete prosadit. Nikdo nám ho nedal. Nejsme s ním seznámeni. Proto považuji v prvém kroku tohleto za špatný postup. Vzpomeňme si na rusofobii, sankce, které se snažíme obhajovat a uvalovat na tuto zemi. A za to aby si dodejte tečky a dejte si tam své důvody, které vidíte v rámci Izraele. Já ty důvody vidím nejen v rámci Izraele. Vidím je třeba i v rámci Ruska, které se tam dávají. Ale výsledek je stejný. Okupuje území - upozorňuji. Což v tom Rusku byl taky argument, že okupuje cizí území. Ale tam to nevadí. Čili licoměrnost tady z tohoto návrhu je zřejmá. Když se budeme bavit o antisemitismu, potom se o něm opravdu bavme. Bavme se o náladách, vyčleňování ze společnosti určitých skupin lidí, a nejenom o původ, rasu, náboženství. Bavme se i o politických názorech a dalších, které vyčleňují lidi ze společnosti. Ale to, co jste řekl na začátku, je opravdu, a znovu opakuji, určitá politická licoměrnost. Zkuste odsuzovat stejné metody a praktiky hospodářského embarga, jako se snaží někdo uplatnit vůči Izraeli, tak vůči ostatním státům, protože již prezident Zeman jasně říká, že ekonomická embarga nevedou k cíli. Ano, nevedou k cíli. Proto si myslím, že to, co vy říkáte, je licoměrná politika. A když mi ukážete a předložíte ten návrh usnesení, který opravdu nemám.
Mám zde jednu faktickou poznámku. Paní poslankyně Richterová? Nebo možná je to špatně jenom... Takže ruším. S přednostním právem pan předseda Kalousek, poté s přednostním právem pan ministr Zaorálek.
Jenom krátké poznámky k mému předřečníkovi. Pan poslanec Luzar se pohoršil, že opět máme na pořadu politický bod. Chtěl bych ho ujistit, že každý bod, který tady projednáváme, je politický, protože všechny návrhy podléhají našemu politickému rozhodnutí. A já si neumím představit, jak vrcholně politický orgán, kterým je Poslanecká sněmovna, činí svá rozhodnutí jinak než politicky. On je taky politicky činí. Takže máme tady k těm 365 bodům, které jsou na programu Poslanecké sněmovny, máme ještě jeden politický bod. Netřeba se nad tím pohoršovat. Opravdu si nemyslím, že od předkladatele se jedná o licoměrnost nebo o účelovou snahu se zviditelnit. Pan poslanec Bartošek promluvil z duše mnoha z nás, kteří jsme v této Poslanecké sněmovně. Prostě ten text zvážíme a svým vlastním politickým rozhodnutím ho buď podpoříme, nebo odmítneme. Upřímně řečeno, byl bych skutečně překvapen, kdyby se snad poslanecký klub KSČM chystal k podpoře tohoto návrhu. Jeho dlouhodobá stanoviska vůči Státu Izrael jsou zcela konzistentní a asi to všichni přežijeme. Nicméně hlasovat o tomto návrhu Poslanecká sněmovna má. A já bych chtěl vyjádřit jeho podporu. Nepokládám ho za licoměrný ani se nedomnívám, že se tady chce někdo zbytečně zviditelnit.